A protože nezazněly další návrhy, končím druhé čtení tohoto tisku.
My jsme s Ministerstvem zdravotnictví v posledních týdnech a měsících komunikovali zejména kvůli tomu, aby se dodržování karantény velmi usilovně kontrolovalo, a i zde zaznamenáváme celou řadu úspěchů.
Děkuji. Je zájem položit doplňující dotaz, tak máme ještě pár vteřin.
Ano, ano. V těch pár vteřinách jenom k těm živnostníkům.
Paní ministryně ještě má asi 15 vteřin.
Velmi stručně, protože máme pár sekund. Ano, i tam je to číslo shodné.
Já vám děkuji, dodrželi jsme čas v podstatě skoro přesně. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu.
Vážený pane ministře, rád bych se vrátil k vašemu vystoupení na výboru pro životní prostředí ve středu 28. dubna. Při projednávání invazní novely a pozměňovacího návrhu, který by umožnil jednodušší kácení stromů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací, jste se vyjádřil proti tomuto návrhu, což kvituji, ale také ke kácení, které během tohoto jara proběhlo kolem tratí a silnic, pod dráty elektrického napětí, vedle plynových sítí. Myslím, že by vaše vyjádření nemělo zapadnout. S vaším popisem situace naprosto souhlasím a chci vám v tomto poděkovat za tento postoj a za jeho jasné vyjádření.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Takže to je jedna věc. Já si prostě myslím, že to není ta cesta.
Pan poslanec má zájem o položení doplňující otázky.
Já mám vlastně tři oblasti prosby, kde je možné konkrétně zasáhnout.
Ono je vždycky ideální, když to někdo napíše.
A řekneme to všem potom.
Pane premiére, skončil vyhrazený čas, a já prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat premiéra Andreje Babiše ve věci pandemického plánu a využití odborníků při zvládnutí pandemie.
Vážený pane předsedo vlády, vážení kolegové, vážení občané, v minulém roce jste vy, Andrej Babiš, deklaroval, že žádná druhá vlna pandemie nebude. Občané se bojí, aby se to na podzim nevrátilo, abychom tu neměli novou mutaci, na kterou očkování nezabere, aby vláda opět nezanedbala potřebné kroky kvůli volbám. Lidé při svých každodenních starostech potřebují vědět, jak jsme na to připraveni, aby si naplánovali svoje aktivity. Klíčovým nástrojem boje proti pandemii je pandemický plán, ten schvaluje vláda, jeho přípravu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví. Je zákonná povinnost ho mít a má být každé dva roky aktualizován. Proto se ptám: Kdy budeme mít aktuální pandemický plán? Byly z kontroly vyvozeny personální či systémové změny? A za druhé, pro zvládnutí pandemie a důvěru občanů je klíčové se opírat o závěry odborníků. Chválím, že vláda zřídila skupinu MeSES, což byl jeden z kroků, který jsme v lednu a únoru doporučovali. Ptám se, zvažuje vláda zřízení meziresortního institutu pandemické připravenosti s dostatečným odborným zázemím pro řešení pandemie?
Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.
Vážení občané, teď se soustřeďte, i všichni přítomní. Evropská komise na expertní úrovni analyzuje, které vakcíny jsou perspektivní, které nejsou, řeší se očkování dětí a další věci, takže v tomto směru pokračujeme. A určitě budeme na druhou vlnu očkování lépe připraveni než na ten začátek, který začal 27. prosince.
Vy jste říkal, že nepotřebujeme pandemický plán v té době, když jste říkal, že žádná druhá vlna pandemie nebude, teď říkáte, že není možné mít pandemický plán.
Děkuji.
Ale opravdu, vidíme to tak ještě na minimálně rok.
Potom ještě mám takovou poznámku, jestli opravdu by nestálo za to víc mluvit i s občany dotčených obcí, protože pokud se to projednává jenom na úrovni vedení obcí, jsou do toho zapojena maximálně zastupitelstva.
Děkuji. Pan ministr odpoví.
Začnu tou vaší druhou otázkou. Ty názory byly někde relativně vzdálené, ale začaly se přibližovat. Myslím, že jsme se docela pochopili i s pracovníky Lesů České republiky, co bychom si asi my představovali. Přiznám se, nevím, co teď momentálně má město Lanžhot. Takže tohle je dneska v tom rozkladu. Ale samozřejmě město Lanžhot není problém, abychom zjistili tu informaci, a to vám dodám.
Děkuji.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné k 3. květnu 2021 obsahuje tuto povinnost proto, aby v případě vzniku ohniska nákazy v takové provozovně mohla příslušná hygienická stanice včas provést trasování rizikových kontaktů a předejít případnému přenosu infekce. Stačí samozřejmě pouze jednoduchá registrace bez dalších osobních údajů.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjadřoval ještě před vydáním mimořádného opatření, takže nebylo zřejmé, z jakých podkladů vycházel. V každém případě evidence pro tyto účely stačí u běžného kadeřnického nebo nějakého jiného salonu pouze v tom, že si ta kadeřnice nebo kdokoliv jiný vedou kontaktní údaje na tu konkrétní osobu. Protože stejně, pokud se někdo objednává - a během této pandemie asi neočekáváme, že by chodili všichni jenom neobjednaní - tak si tam prostě to jméno a případně telefon poznamená. Na druhou stranu pokud to neprovede, tak holt prostě při případném epidemickém šetření to bude mít hygienická služba složitější. Pokud to zcela zrušíme, tak to bude naprosto neprokazatelné a pak skutečně se nabízí varianta, abychom zrušili veškerá opatření.
Další vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka.
Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, můj dotaz je velice jednoduchý. Chtěla bych se zeptat, zda je pravda, a také, pokud to tedy pravda je, tak jakým způsobem to hodlá ministerstvo, jakým způsobem to bude probíhat. Mám na mysli covid pasy. Chci se zeptat, jestli opravdu toto plánujete zavést, protože jsem četla, že tento systém již testovala Hospodářská komora. Odkdy tedy to chcete zavést? Protože pořád není možnost ani pro občany, kteří se chtějí očkovat, aby se mohli očkovat.
Dal jsem vám celou sadu příkladů a vlastně ten příklad s vicepremiérem Hamáčkem, který v době, dneska už tu časovou osu máme poměrně jasně zrekonstruovanou, věděl, nebo mu minimálně nějakým způsobem bylo naznačeno, že se tady blíží poměrně velká věc, tak on prostě plnou parou vpřed stále plánoval cestu do Moskvy. Objednal si letadlo, dal instrukce velvyslancům a tak dále a tak dále.
Děkuji. Nyní bude paní poslankyně Richterová interpelovat pana premiéra ve věci testování, zejména PCR, ve školách a přípravě do budoucna.
Dobrý den, vážený pane premiére. Vy jste před chvílí teď při interpelacích řekl, že aktualizovat pandemický plán, připravit ho na koronavirus není možné, protože nejsou definitivní poznatky o tomto onemocnění. Nejsou téměř nejhorší v počtu úmrtí na světě jako my. Zajímá mě: Dochází k průběžnému vyhodnocování toho, jak byla ta strategie navržena? Je revidována? A inspirujete se skutečně tím, co dělají v zahraničí, kde využívají chytrá řešení? Když to shrnu: Testování se týká škol, toho, že tam potřebujeme mít co nejkvalitnější testy. Týká se firem, i tam jde velmi o kvalitu, a potom se týká kapacit laboratoří. Ani tu neznáme. K tomu jsme prosadili usnesení, aby se alespoň zjistilo, jaká je celková kapacita laboratoří a jak se dá škálovat. Čili pracujete s Národní testovací strategií?
Ano, my pracujeme. Je to velice podrobný materiál, který analyzuje a jasně říká, jaký je plán. Takže to se všechno připravuje. Takže samozřejmě se na tom pracuje velice intenzivně.
Bezvadné. K tomuhle jsou interpelace, abychom se dozvídali odpovědi na aktuální palčivé otázky.
Jsou tady samozřejmě laboratoře, které známe dlouho, jsou nové laboratoře, které mají kapacitu 50 000 PCR testů denně. Tenhle materiál vypracoval centrální řídící tým Chytrá karanténa. Dneska byla k tomu videodebata za mé přítomnosti.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
To prostě nikdy takhle nebylo. My jsme někdy i pod tlakem některých médií a já tomu rozumím, je to atraktivní téma. Nám píšou lidi: Choďte do práce! Ale my chodíme do práce i na to ministerstvo! Já to velmi vítám. To je strašně důležité a já vám můžu říct, že myslím, že patřím mezi ministry, kteří tady sedí docela často v té Sněmovně, relativně za to období. Já myslím, že ty statistiky by byly zajímavé, jak předchozí vlády chodily na písemné interpelace nebo na ústní.
Nechtěla jsem se obracet, ale tady je doklad. To bude velmi zajímavé. Já sama, kdybych byla ministryní, což mně naštěstí už nehrozí, tak si myslím, že bych měla velký problém. Takže se mně moc líbí, čímž končím, že je tady ta dobrovolná volba, čemu dám přednost, v tom navrhovaném znění.
Já bych si jenom v krátkosti dovolil doplnit předřečnici, paní profesorku Válkovou, i pana ministra Brabce s tím, jak jejich premiér Andrej Babiš neustále a dlouhodobě prosazuje zakotvení klouzavého mandátu do naší Ústavy.
Doufám, že mi odpovíte písemně.
Ten má jít na modernizaci nemocnic, například na rozvoj urgentních příjmů nebo laboratoří. Bohužel jde o další dotaci, která bude rozdělena naprosto absurdním systémem - kdo dřív přijde, ten dřív bere. To není nějaká investice, to je závod. O osudu 15 miliard korun tak nebude rozhodovat kvalita ani potřebnost daných projektů, ale rychlost klikání úředníka v dané nemocnici. Já to považuji za neuvěřitelné a je to jen ukázka toho, jak se v Česku pohlíží na evropské peníze - jako na něco, co je prostě potřeba nějak utratit. To je úplný nesmysl. To jsou stejné peníze, které investujeme, zvlášť teď v době obrovského schodku rozpočtu. A pak se zase budeme divit, proč máme rozdíly mezi regiony, proč jsou na tom některé nemocnice lépe a některé hůře. Chci se proto zeptat, jestli opravdu není možné tyto žádosti hodnotit nějak objektivně, a také jestli je váš dotační systém zabezpečen proti jeho obcházení. A pokud opravdu nejde ty dotace hodnotit objektivně, tak by bylo nejspíš lepší je vybrat a nechat losovat než se snažit o tento závod.
Na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v měsíci dubnu tohoto roku se uskutečnily společné kontroly krajských hygienických stanic a Policie České republiky zaměřené na dodržování izolací a nařízených karantén. Při provádění kontrol se nevyskytly žádné problémy ve spolupráci krajských hygienických stanic s Policií České republiky.
Tak pan ministr... Ještě ne, přesně tak. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Děkuji a pan ministr odpoví na doplňující dotaz.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme maximálně využívat stávající kapacity hygienické služby a kontroly jak izolací, tak karantén.
To, co se tady děje v posledních letech, tak to jsou neustálé úniky z živých spisů. Je to v gesci vašeho ministerstva.
Já vám děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Leo Luzar s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Vážený pane ministře zdravotnictví, dobrý den.
Přiznám se, že jste teď svědky toho, že budu lovit ve své již nikoliv zcela dokonalé paměti. Vím, že jsme projednali tento tisk, že je velmi důležitý, a velmi si pamatuji na vývoj těch názorů včetně mého názoru. Nicméně to usnesení tady teď před sebou nemám, ale bylo doporučující, a shodli jsme se, že ten kompromisní návrh je optimální. Děkuji a všem se vám omlouvám, že jsem teď trošku zaskočena.
Já vám děkuji. Samozřejmě poslanci mají ta doporučující usnesení ve svých materiálech. S přednostním právem pan místopředseda Filip.
Vážený pane předsedo, pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. A nakonec to tady vidíme, ani klouzavý mandát nemáme a vláda je tady čím dál méně. Je to prostě určitý kompromis. Nakonec budeme mít pro třetí čtení jak usnesení komise, tak usnesení ústavně-právního výboru k dispozici.
Já tedy teď otevírám rozpravu a hlásí se pan poslanec Michálek.
Má pod sebou Státní zdravotní ústav, kde je paní Macková. Potom jsou na řadě kraje, a když to bude všechno vydiskutováno, tak to předložíme do výboru ve Sněmovně k diskuzi.
Děkuji a posuneme se dál.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, co je pravdy na tom, že ruské ministerstvo zahraničí požádalo na konci dubna Evropskou unii o to, aby zahájila vyšetřování České republiky kvůli porušování Ottawské dohody, ke které se naše země v roce 1997 připojila? Tato mezinárodní úmluva, vycházející z programu Campaign to Ban Landmines, měla garantovat, že její signatáři musí do čtyř let od podpisu smlouvy nenávratně zlikvidovat veškeré své zásoby protipěchotních min. Ruská federace dle vyjádření svých představitelů dlouhodobě disponuje průkaznými informacemi, že tyto české protipěchotní nášlapné miny se používají při zabíjení, a to i civilistů, v Sýrii od roku 2015 až do současnosti. Údajně se měly v rozebraném stavu vyvézt z České republiky na Ukrajinu nebo do Turecka, kde byly následně smontovány a dopraveny k zákazníkům především z řad Islámského státu, ale i do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Pane premiére, mezinárodní smlouva je napsána zcela jasně a hovoří o likvidaci těchto min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení ve skladu, přičemž toto jejich uložení přiznalo i Ministerstvo obrany. Jak je možné, že se toto v České republice vůbec může dít? Je vám jasné, že jde o nemorální, nelegální obchod, který je navíc v rozporu s mezinárodními smlouvami? Jeden z mých kolegů se obdobně dotazoval i včera, ovšem odpověď nezískal od nikoho. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Toto tvrzení není pravdivé, je to lež. Že se v daném případě nejedná o materiál zakázaný dle mezinárodních dohod, potvrdil v roce 2016 svým rozsudkem i zlínský Krajský soud. Tvrzení o zakázaných minách ve Vrběticích je tedy klasický případ šíření dezinformace. I proto, aby Česká republika dokázala podobným případům čelit, byla zpracována Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou schválila vláda. Česká republika dodržuje mezinárodní úmluvy a ve Vrběticích nebyly zakázané zbraně.
Velice stručně, pane premiére, za prvé, Ministerstvo obrany to ústy svého mluvčího potvrdilo, že ta těla těch min v tom skladu byla. A druhá věc. Ruská strana údajně disponuje těmito těly, českými těly min, a může je České republice předat. Iniciujte, prosím, přes Ministerstvo zahraničí toto předání a zjištění těchto důkazů tak, ať to můžeme vyšetřit.
Ale pane poslanče, hlavní problém je, že v roce 2011 tyto sklady byly pronajaty soukromým firmám. To se nikdy nemělo stát, tam to začalo. A proto jsem i v prosinci 2014 křičel, že kdo to pronajal a proč. Ale já jsem o tom přesvědčen, a toto je podklad Ministerstva obrany, že Česká republika neporušuje úmluvy, a pokud vy máte nějaké pochybnosti o tom, tak já samozřejmě... není problém, aby se to prověřilo a aby vám Ministerstvo obrany odpovědělo písemně nebo jakýmkoliv způsobem.
Děkuji. Prosím.
Pokud vy sám nevěříte tomu, že šlo o zastírací manévr, tak co vlastně na tady tu celou jeho vysvětlovací anabázi říkáte?
Myslím, že o té cestě jsem se - myslím, že jsem přesvědčený - dozvěděl z jeho Twitteru.
Děkuji.
Jste mi neodpověděl, pane premiére, na ten velmi zásadní dotaz, který tam byl, a to, zda mu věříte. Snad věříte panu Hamáčkovi, že se jednalo o zastírací manévr? To je, myslím, v tom příběhu jedna docela důležitá a podstatná informace. To stačí odpovědět jednoduše: Ano, ne, věřím, nevěřím. Já si myslím, že to je klíčová věc a že to je velmi důležité. To by mně třeba osobně vadilo.
Děkuji.
Další vystoupí s interpelací paní poslankyně Jarošová, bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Dovolím si citovat z tohoto webu: "Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána základní lidská práva a svobody." Pane ministře, je to pravda, že tato citace opravdu byla na webu Ministerstva zdravotnictví? Pokud je to pravda, pokud mi to potvrdíte, pane ministře, tak musím konstatovat, že rozdíl mezi dezinformací a realitou, která je dneska, je v tomto případě jenom pár měsíců. Dnes už tuto citaci na webu nenajdeme.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Je nutno proti dezinformacím bojovat a občané by se měli naučit každou v uvozovkách zajímavou informaci posuzovat, přemýšlet o ní a uvažovat, jestli obsah může být reálný a komu případně může prezentovaná lživá informace být ku prospěchu. Je potřeba, abychom se do budoucna učili ověřovat informace z více zdrojů. To je jediná cesta, jak každý z nás může eliminovat takové nepravdivé zprávy. Jedna z dezinformací, tedy zřejmě ta, na kterou paní poslankyně poukazuje a je uveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví právě jako upozornění na nepravdivý text, se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu.
Děkuji. Pokusím se být stručná, abychom to stihli.
Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Děkuji. V tomto ohledu izolačka velmi jasně obstála, hned řeknu ta čísla, která máme kompletní za měsíc březen, částečná za měsíc duben.